Nyní pan poslanec Klíma s faktickou poznámkou a následuje pan poslanec Kettner.
Ještě mám jednu drobnost, opravdu drobnost vůči pedagogickým fakultám a jejich děkanům. Já totiž spatřuji v téhle novele velkou příležitost pro pedagogické fakulty. Má to být o kvalitě moderního vzdělávání. Je vlastně dobře, že se ta debata vede a že se otvírá tohle téma: že pedagogické fakulty by měly být přesně tím, co od nich chceme - nositeli kvality moderního vzdělávání.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji, paní předsedající. Já mám jenom dvě poznámky. Já jsem přece neřekl, že prostě nechci tu novelu. Ano. Tady už to i padlo od mých předřečníků. V takovém okamžiku samozřejmě budeme mít i kvalitní výstupy, protože budeme mít i kvalitní absolventy.
Nyní se vrátíme k řádně přihlášeným do obecné rozpravy. Vystoupí pan poslanec Berki, poté pan poslanec Rais. Prosím, máte slovo.
Není to pravda. A pedagogické fakulty dlouhodobě usilují o kvalitní vzdělávání. Mně spíš přijde, že to je mezi křídlem nadšeným a opatrným.
Pane poslanče, chápu, že chcete, abych požádala kolegy o ztišení. Výborně.
A i u něj já jsem nejopatrnější. Dovnitř to může vlastně vzbuzovat otázku: já jsem studoval, on nestudoval učitelství, a přesto jsme teď tři roky na tom stejně. Na druhou stranu to ale může vyslat signál: aha, ředitel při přijímání nekouká pouze na diplom, ale také na reference, to znamená, co se mnou jde za historii. Ven to může dávat signál: učit může každý. Ovšem zároveň to může vysílat signál: profese je otevřená, ale má svá pravidla. Tady bych jenom připomenul, že zrovna v tomhle paragrafu po diskusi byly propsány dvě změny, a to je ta návaznost na příbuznost oborů a zároveň to explicitní zmínění toho, že nelze tuto výjimku řetězit. Také to může mít ale efekt i v tom smyslu, že školská rada, případně zřizovatel, bude věnovat větší pozornost tomu, koho ředitel přijímá, což si myslím, že může se opět odrazit na kvalitě. Námitkou občas také bývá v tom diskurzu, že nemáme registr učitelů, to znamená, nelze v podstatě ověřit, jestli už ta výjimka byla nebo nebyla udělena. I mě jako první otázku napadlo samozřejmě, proč se vyjímá ze speciálních pedagogů zrovna logoped? Rozumím tomu, proč tam je ta obava.
Ještě paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím.
Víte, že my jsme v minulém funkčním období velmi usilovali o to, aby došlo k navýšení platů učitelů. A my jsme minulý týden v Karlovarském kraji schvalovali rozpočet na rok 2023 a mě velmi překvapilo, že částka, kterou nám Ministerstvo školství do kraje poslalo, tak je úplně stejná jako v tomto roce. To znamená, že v rozpočtu třeba pro Karlovarský kraj jsou to 4 miliardy 800 milionů a na rok 2023 tam máme taky 4 miliardy 800 milionů. Tak jenom jestli by bylo možné, pane ministře, až budete vystupovat a odpovídat na všechny dotazy, které do této chvíle zazněly, zda byste mohl odpovědět i na tento dotaz? Nebo jestli budete ještě teda nějaké finanční prostředky posílat? Určitě nemusím připomínat, že prakticky přes kraje ty finanční prostředky jenom přejdou, protože kraje ty finanční prostředky pak posílají do mateřských školek, do základních škol, do středních škol, které zřizují, do domovů mládeže a dalších školských zařízení. Ale velmi mě to překvapilo.
Prosím, pane ministře, máte slovo. Jenom bych potřeboval upřesnit, jestli myslíte prostředky na letošní rok ještě, nebo už na příští? Nevím, jestli se vám nesnížil počet žáků, ale určitě jsme přidávali. Prosím, pane ministře, máte slovo. Je vidět, že školství a budoucnost České republiky je zájmem všech našich poslanců bez rozdílu politické příslušnosti, napříč politickým spektrem. A jenom doufám, že budeme stejně konstruktivně pokračovat v druhém kole, a děkuji vám za to. Chcete závěrečné slovo? Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení nebo na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nechám hlasovat, přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Přečtu ještě omluvu. Tak já ještě jednou zopakuju návrh, o kterém dám hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 69, přihlášeni jsou 142 poslankyně a poslanci, pro návrh 142, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Ptám se, zda máte návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Žádný návrh nevidím, není tedy v tom případě o čem hlasovat. Nepadl ani návrh na zkrácení či prodloužení lhůty. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online vám byl představen již v rámci prvního čtení. Připomenu, že tento typ trestného obsahu se v České republice vyskytuje relativně málo, ale v některých jiných členských státech Evropské unie je situace odlišná. Proto hrozí, že když se v jednom členském státu informační platformy teroristického obsahu zbaví, přesune se tento obsah na platformu státu jiného a bude se dále veřejně šířit.
Protože tady ukotvujeme něco, co existuje. Nevymýšlíme něco nového. Právě tím, že to je v zákoně, že to není ve vyhlášce, tak já ten signál vnímám tímto směrem.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Rais, připraví se pan předseda Výborný.
Toto vyhovovalo všem. Za ty dva roky došlo k vytříbení. To už tady bylo prezentováno, tak to nebudu opakovat. Ale z mého pohledu novela obsahuje několik problémů, s jejichž řešením mám problém souhlasit, čili nemůžu s nimi souhlasit. Jeden z těch problémů je rozvolnění akreditačního procesu studia pedagogiky. Kvalitu těchto vzdělávacích institucí nelze kontrolovat nejenom v době získání akreditace, ale zejména po dobu realizace těchto programů. Vysoké školy musí ze zákona dlouhodobě prokazovat svou kvalitu, včetně institucionálního, přístrojového a zejména personálního zázemí. Ve svých kvalitách navíc nejsou na rozdíl od soukromých podnikatelských subjektů primárně motivovány komerčním ziskem, což je do značné míry zárukou prevence masového či formalizovaného vzdělávání na úkor kvality. Ať už to dělají úmyslně, nebo neúmyslně, oni si uleví, přenesou tu povinnost na někoho jiného, který to nemusí v té kvalitě, co jsme zvyklí od ministerstva, dělat. Jsem tady hodně dlouho a pamatuji právě a bojoval jsem proti tomu neúspěšně.
Děkuji, pane poslanče. Ano, prosím, máte slovo.
My to považujeme za zásadní návrh, a proto to okomentuji, ale pouze velmi stručně. Ten slib stabilních peněz pro učitele máme v programovém prohlášení a je to něco, k čemu se hlásíme a čím bychom opravdu dnes, pokud se nám to podaří schválit, a já věřím, že ano, dali jasný signál učitelům, že učitelská profese do budoucna bude atraktivnější tak, abychom přilákali i další kvalitní absolventy, kteří se třeba teď rozhodují o tom, jestli se stát učitelem, nebo jít do jiné profese, protože být učitelem je životní dráha, kterou si člověk vybere, a ten efekt kvalitní výuky, který se projeví v prosperitě našeho státu, tak k tomu dochází až po mnoha a mnoha letech. My jsme jako Piráti s dalšími stranami iniciovali v minulém volebním období obdobný návrh zákona, který se právě hlásí k dlouhodobé předvídatelnosti peněz pro učitele. Ten návrh jsme zpracovali s odborníky z CERGE, s Danem Münichem, s Filipem Matějkou, já bych jim chtěl poděkovat. Ale bohužel v minulém volebním období se ten návrh, přestože jsme tím trávili velmi mnoho času, nepodařilo dotáhnout do konce.
Připraví se paní poslankyně Renáta Zajíčková.
Já jenom stručně zareaguji na svého předřečníka. Já se domnívám, že nesmíme rezignovat na ambici, abychom měli školy skutečně plné kvalifikovaných profesionálů.
Dobré dopoledne ještě jednou. Jak jsem řekla, děti opravdu nezajímá, jestli jejich učitel má pedagogické vzdělání, nebo nemá. Co se týče učitelů, co tato novela přináší učitelům. Tak učitelům přináší mnoho pozitivního, ať už je to ukotvení třeba pozice třídního učitele. Bylo tady už o tom také hovořeno. Třídní učitel donedávna vlastně nebyl nikde legislativně ukotven, přestože v každé škole třídní učitel funguje, existuje, plní nezaměnitelnou a nezastupitelnou roli. Nebudou se moci uchylovat jen k pedagogickým fakultám, ale budou si moci vybírat i u jiných poskytovatelů. Čili konkurence, která se do tohoto vnáší, je určitě i pro učitele pozitivním přínosem.
Určitě. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poprosím vás o ztišení v sále.
Čili kdybych to měla uzavřít: Jak ředitelé škol, tak učitelé myslím s velkým očekáváním čekají na tuto novelu. Slibujeme jim ji už dlouho a myslím si, že je žádoucí, aby tato novela byla co nejdříve přijata, schválena a od příštího školního roku byla účinná. Přináší stabilitu pro učitele, ředitele, pro studenty vysokých škol, přináší určitou jistotu, atraktivitu, ale určitě i zjednodušení, co se týče třeba nějakých administrativních procesů. Co je důležité, navazuje na programové prohlášení vlády. Proto je důležité přinášet kroky, které povedou ke zkvalitňování našeho vzdělávání tak, aby jejich absolventi byli konkurenceschopnější na trhu práce.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Balaštíková.
Stanovení některých pravomocí orgánů dozoru, to je podstatné tedy říct, tak, aby všechny orgány dozoru měly stejný minimální soubor pravomocí při dozoru nad trhem s výrobky spadající do harmonizované sféry. Ale on je to obecný problém, samozřejmě se to týká i ČOI a dalších orgánů tohoto typu. A jestli všechno tohle to oni zvládnou, anebo aby to na konci neskončilo jenom jako papírově jako nová implementace, ale na druhé straně tam nebude ta zvýšená kapacita a nároky z hlediska personálií a z hlediska financí.
Nyní máme faktickou poznámku.
Teroristický obsah se jednoznačně definuje na úrovni Evropské unie. Členské státy nemohou toto vymezení rozšiřovat a je to jen veřejně šířený obsah, nikoliv soukromé komunikace. Takový obsah podporuje teroristy a jejich cíle. Naopak nemůže jít o normální zpravodajství nebo vědecké studie. Tuto domněnku můžeme jednoznačně odmítnout. Návrh navazuje na nařízení Evropské unie, které se připravovalo řadu let a které cílí na potírání teroristického obsahu. Ministerstvo vnitra vychází z rozsahu nařízení číslo 784 a návrhem zákona tu úpravu nijak nerozšiřuje. Nelze samozřejmě nařídit ani preventivní blokování. Děkuji vám za pozornost. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, my jsme tento zákon probírali na výboru pro bezpečnost na naší 18. schůzi ze dne 6. října a nebyl zde podán žádný pozměňující návrh. Ing. Jiřího Nováčka, po zpravodajské zprávě poslance Petra Letochy a po obecné a podrobné rozpravě
Poprosím pana poslance Huberta Langa o vystoupení.
Děkuji, pane předsedající. Máme za sebou už první čtení. Zatím tomu tak z naší strany není. Já jsem si tady v tom začátku vytáhl, že se jedná tedy o příkazy k odstranění teroristického obsahu online, který vydává Policie České republiky. U toho bych se potom nejvíce zmínil, protože i na bezpečnostním výboru jsme se o tom bavili a to nás nejvíce zajímalo. Za druhé je tam takové to vícestupňové... vícestupňová kontrola ze strany demokratických institucí. A potom je tam nějaký správní dohled nad preventivními opatřeními, zavedení poskytovaných hostingových služeb a to vykonává v našem pojetí Český telekomunikační úřad. Ten bude současně projednávat i přestupky. Samo nařízení definuje teroristický obsah odkazem na tu ustanovenou směrnici. Navrhovaná úprava tyto přestupky stanoví v nezbytném rozsahu. Cílí se na správní dohled nad poskytovateli hostingových služeb vystavených teroristickému obsahu. Účelem samotného nařízení, které navrhovaná právní úprava adaptuje, je přispět k ochraně veřejné bezpečnosti a současně stanovit náležité a účinné záruky k zajištění ochrany základních práv a svobod. Jak říkám, je to transpoziční norma Evropské unie.
Jako další řádně přihlášený je pan poslanec Radovan Vích.
Já nebudu tak dlouhý jako paní profesorka Válková, nicméně k tomu sněmovnímu tisku 312 já nějaké zásadní připomínky nemám. Důvod je ten, že je obvyklým standardem, že když je v legislativě povinnost vypracovat nějakou zprávu, zejména na roční bázi, a poskytnout ji dalším orgánům státní správy nebo ji veřejně zpřístupnit, tak je zde stanoveno přesné datum, dokdy se tak má stát, a to v tomto případě není. Takže to je obsah a důvod mého pozměňovacího návrhu a s tímto číslem toho pozměňovacího návrhu bych se potom přihlásil v podrobné rozpravě.
Já vám také děkuji, pan zpravodaji. Táži se, zda někdo další se hlásí v obecné rozpravě? Nyní tedy poprosím paní poslankyni Válkovou.
Bod tři - místo "projednávání" se nahrazuje slovy "bere na vědomí". A konečně bod číslo čtyři - vkládá se slovo "služebně".
Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Josef Cogan. Děkuji a nyní pan poslanec, pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo. Navrhovaná úprava povede ke zvýšení právní jistoty dotčených subjektů v rámci předmětu regulace. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a ptám se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečné slovo. Není zájem. Pokud vím, tak jsme vypořádali všechny návrhy, žádné jiné nepadly, a já tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Já vás prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Zjednodušeně se jedná o slevu z ceny tarifu. Nově stanovený okruh oprávněných osob efektivněji zacílí poskytování zvláštních cen pro potřebné uživatele tak, aby mohli využít služby elektronických komunikací za zvýhodněných podmínek, a zároveň umožní státu lepší kontrolu čerpání těchto zvláštních cen. Návrh zákona tedy oproti stávající úpravě zpřesňuje adresování nároku na poskytnutí zvláštních cen pro osoby s nízkými příjmy, které jsou nově definovány jako příjemci příspěvku na živobytí. Zároveň se tím zlepšuje možnost kontroly jejich případného zneužívání, kdy nově se již nebudou osoby s nízkými příjmy prokazovat pouhým čestným prohlášením, jak tomu bylo doposud, ale potvrzením o tom, že je tato osoba příjemcem příspěvku na živobytí. Děkuji za pozornost.
Vy to určitě znáte. Doposud to čerpali lidé se zdravotním postižením.
Děkuji. Jsme ještě v obecné rozpravě.
Já to kvituji. Jestliže bude požadavek to zkrátit ještě víc, tak to zkraťme ještě víc.
Děkuji.
Já nebudu opakovat argumenty, které tady řekl Patrik Nacher, který je náš expert na tuto oblast. Takže v tuto chvíli my podpoříme jakékoliv zkrácení lhůt. Já už jsem o tom s panem předsedou Coganem, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, hovořila, takže to, co bude navrženo, my podpoříme. Chápu, že jsou vánoční svátky, takže to bude trochu složitější.
Ano, děkuji. V tomto případě se ptám, jsme stále ještě v obecné rozpravě, ve které musí tato námitka zaznít, tak se ptám, zda se někdo ještě do obecné rozpravy hlásí? Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Nyní se chci zeptat, už to zaznělo v obecné rozpravě, návrh na zkrácení lhůty na 40 dnů. Takže budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání, a to na 40 dnů. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh takového usnesení, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Takže ještě jednou.
Takže nemusíme mít opět obavu, že bychom měli problém s nějakými lidskými právy. Děkuji za pozornost.
Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nevidím a já ji končím a chci se zeptat, zda pan ministr nebo pan zpravodaj - chcete závěrečné slovo? Není tomu tak. Zatím nevidím žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. I zde se ptám na závěrečná slova, zda chcete závěrečná slova?